Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Pavel Blažek. Prosím, pane poslanče.
Když poslouchám projevy pana poslance Chvojky, pana poslance Hovorky, pana ministra a možná i dalších, a nejenom teď, tak se prostě otvírají jakési staré boje, které kdysi byly, o podobu toho takzvaného nového občanského zákoníku, který dnes již nějakým způsobem platí. Takže opakuji, tak to zrušte celé, pokud na to máte politickou sílu, ale hlavně předložte lepší. A takové to šití těch malých kapsiček místo toho, aby se vytvořil celý oblek, to umí každý.
Děkuji panu poslanci Blažkovi.
Jenom zareaguji na svého předřečníka, vaším prostřednictvím, pana poslance Blažka. Vždyť naopak i z řad opozice tady zazněla kritická slova, že se v podstatě mění jenom nepatrně a jenom v oblastech, které i vy sami definujete jako nedůležité, nevýznamné, proto vůbec zpochybňujete tu změnu. Tak doufejme, že nám to vydrží.
Čili já říkám, než připouštět tato rizika, tak napište lepší zákon a přineste ho.
S další faktickou poznámkou pan poslanec Karel Fiedler.
Děkuji za slovo. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Paní kolegyně Válková tady před chvilkou řekla sama, jestli jsem to správně zaregistroval, že tam je pár nevýznamných věcí. Proč ztrácíme čas s nevýznamnými věcmi? Pan ministr v úvodním slově - na to jsem chtěl reagovat - říkal, že tedy by chtěl, aby se to projednalo rychle, a současně řekl, že už to tady nějakou dobu leží. Takže to je ta klasika vládní koalice: nejdřív to budeme protahovat, nejdřív to necháme ležet v šuplíku, a pak tady budeme škemrat: my to potřebujeme rychle projednat. Nebudu říkat to, co jsem chtěl říct teď lidově.
Další dvě faktické poznámky - nejprve pan poslanec Petr Bendl, po něm pan poslanec Petr Kudela.
Děkuji za slovo. A pan kolega Stanjura se ho na něco ptal, já vidím, že pan ministr nemá zájem odpovědět.
Bylo programováno na délku do dvou měsíců a vláda, která o tom rozhodla, zasedala 22. března.
Tak pokud nejsou další přihlášky do rozpravy, tak rozpravu končím. Děkuji, pane zpravodaji. Nikdo další se do podrobné rozpravy nehlásí. Není zájem. V tom případě budeme hlasovat. Budeme tedy hlasovat o prvním navrženém usnesení, to znamená o souhlasu s návrhem na působení Leteckého poradního týmu atd. Konstatuji, že jsme tedy schválili oba návrhy usnesení. Končím bod 226 a děkuji jak panu ministrovi, tak panu zpravodaji. Přečtu ještě omluvy. Na základě našeho usnesení se vrátím do přerušeného bodu číslo 57, který jsem již uvedl před tím přerušením.
Děkuji, vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, prvním ze série návrhů zákonů vládních, které vám zde dnes představím, je zákon, kterým se mění trestní zákoník, zákon o výkonu trestu odnětí svobody a některé další zákony. Proto vás prosím o podporu tohoto velmi prospěšného návrhu.
Děkuji za slovo. Jenom připomínám, že jsem něco podobného předkládala v Rusnokově vládě a prošlo to tehdy docela hladce Senátem.
Otázka je, proč to zcela nezakazuje. To, že umožňuje, je právě v těch zastavěných a zastavitelných územích obcí, směřuje tam, že o to je právě ten největší zájem z pohledu investorů a developerů. Myslím, že to je naprosto legitimní záležitost. Na druhou stranu v národním parku by to mělo být řešeno právě zákonem.
Milí kolegové, prosím, už to vydržte.
Jednalo by se o takovou privatizaci národního parku. To mě skutečně překvapilo, že komunistický poslanec přistupuje právě k těmto návrhům. Je to nedostatečná regulace stavební činnosti ve volné krajině. Důvod, proč to tam je, nám byl několikrát vysvětlen. Jedná se skutečně o silnici první třídy, která musí být solena, nicméně tuším v CHKO, v chráněných krajinných oblastech, se všechny silnice solí na výjimku a nejsou řešeny výjimkou v zákonech, ale výjimkou jinou. Jedny pozměňovací návrhy přicházejí právě z výboru pro životní prostředí, které mají část těch nedostatků odstranit. Nicméně pokud tento zákon projde a projde v této nebo v lepší podobě, tak bych chtěl říci, že se skutečně jedná o moderní normu, která posune ochranu přírody a krajiny zase o kus dále.
Děkuji panu poslanci Kučerovi. Nejprve s faktickou poznámkou pan poslanec Jan Klán, pak s přednostním právem pan poslanec Jan Zahradník.
Víte, já bych ho tam ani nenahrával, pokud by se držely dohody, původní dohody. Ale jelikož jsme to všechno vydiskutovali, tak já to považuji za uzavřenou kapitolu.
Děkuji. S další faktickou poznámkou pan poslanec Michal Kučera.
A ten obsah, který tam byl, byl naprosto tristní a devastující pro Šumavu.
Děkuji panu poslanci Kučerovi.
On řekl, že předchozí návrhy, které se týkaly Šumavy, a ty byly z dílny Plzeňského kraje a Senátu, že to byla prohra developerů.
Děkuji panu poslanci Votavovi.
Pokusím se ve své faktické poznámce reagovat na své kolegy. Já jenom na kolegu Zahradníka. Já jsem se to nedozvěděl. Poznámka k panu poslanci Jakubčíkovi. A asi bych zmínil poslední věc, že opravdu ten zákon není lex Šumava, že komplexně řeší problematiku všech národních parků a tak je potřeba k tomu přistupovat. Samozřejmě na Šumavě těch problémů je nejvíc, je největší, tak logicky se o ní bude mluvit nejvíc, ale není to zákon o Šumavě.
Jedna faktická poznámka pana poslance Beznosky a potom paní poslankyně Chalánková.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. A já bych byl strašně rád, kdybyste se pro ni také rozhodli.
Ale předpokládám, že toto je debata o proceduře, takže jakmile se dostaneme k proceduře, tak by bylo potřeba tento návrh zopakovat.
Dobrý den, vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové. TOP 09 samozřejmě souhlasí s potřebnou valorizací důchodů, pokud na to stav hospodářství má a je v takové kondici. Nicméně v každém případě souhlasíme pouze pod tou podmínkou, že se k takové valorizaci vysloví Parlament České republiky, protože valorizace i výdaje na důchody jsou vždy vázány na výdaje státního rozpočtu. Důchodový účet bude neustále deficitní, a to minimálně 40, ale i více, 50, miliard korun ročně. Možnost předat kompetenci vládě na stanovení valorizace důchodů, která tady již dříve byla, nicméně vláda Petra Nečase se jí vzdala dobrovolně, protože byla zodpovědná k vývoji státního rozpočtu, hrozí tím, že se může stát, a netvrdím, že je to tím účelem, že přeci jen před volbami bude vláda náchylnější tyto důchody valorizovat třeba i více tím, že bude mít sama tuto kompetenci. Když se podíváte na vývoj inflace a vlastně výpočet, ten vzoreček pro výpočet valorizace důchodů, tak vzhledem k vývoji inflace jste se dopočítali 40 korun. TOP 09 nesouhlasí s touto zásadní kompetencí přenosu ze schválení parlamentem na vládu právě z těchto výše uvedených důvodů. Nebudeme s tímto souhlasit. K návrhům kolegů z ODS máme stanovisko neutrální. A zde se bavíme o tom, že vlastně to nám říká, že průměrná mzda v této společnosti je nízká. Čím to asi může být? Proč jsou takhle nízké průměrné mzdy? Protože hospodářství není konkurenceschopné a protože hospodářství nevytváří dostatečnou přidanou hodnotu. A ten vývoj, který my tímto ještě můžeme posílit a navýšit strukturální deficit uvnitř toho důchodového účtu, bude jen a jen horší. Takže v tomto jsme poměrně neutrální. A upozorňuji právě na tato rizika.
Paní poslankyně byla... Nebyla poslední. Pan předseda Stanjura.
Je tady ovšem taková zvláštní větná konstrukce: "by ve srovnání se současným legislativním stavem vyžádalo dodatečný roční výdaj". Pokud ano, tak tvrdím, že ten výpočet není dobře. Takže to je spíš technický dotaz, a proto jsem taky chtěl, aby u toho byl ministr financí, aby zkontroloval a řekl: ano, tento odhad je správný, nebo přibližně správný, je to částka, o které budete za chvíli svým hlasováním rozhodovat. Nicméně chci vyjádřit stanovisku našeho klubu. Takže to není přístup opozice, která je proti jenom proto, že je to vládní návrh. Navrhli jsme také minimální pojistku proti kterékoli vládě a pokušení vládě zejména ve volebním roce dělat líbivou politiku. A když se ekonomice daří, tak kdo jiný by měl profitovat z toho, že máme vyšší daňové výnosy, než naši senioři? Mnohem více než státní zaměstnanci.
Děkuji panu poslanci Blažkovi.
V restauracích dneska už se většinou nekouří. Kde se vaří, podotýkám. Tam, kde se nevaří, tam podle mého názoru by si provozovatel měl vybrat, zda chce být kuřáckým, nebo nekuřáckým zařízením. To je můj názor. Pokud jde o to, zda kouřit v restauracích, nebo ne, tak opět říkám: dobře, udělejme tam uzavřenou místnost, bude to kuřárna, tam budou ti kuřáci a nekuřáci tam budou mít čistý vzduch, protože budou stejně v té nekuřácké části. A říkám už tady poněkolikáté, já budu hlasovat pro modely, které jsou rakouské anebo slovenské.
Děkuji panu poslanci Klánovi. Nyní ještě dvě faktické poznámky - pan poslanec Benda, poté pan poslanec Jandák. Dobré poledne, paní a pánové, pokračujeme v rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Různé osoby pohybující se v tramvajích, které nemají třeba možnost se dostatečně často vykoupat.
Nyní pan poslanec Jandák, poté pan kolega Seďa a Kolovratník, stále ve faktických poznámkách.
Já jsem panu kolegovi Bendovi chtěl jenom přeložit, o co tady jde. Pane kolego, my přece chceme lidi chránit. A my je uchráníme, i kdybychom je měli zabít! A potom prosím vás jedna taková maličkost. Já už jsem pamětník, končící starý muž. To ty zdi nepamatujou. To si nikdo nepamatuje. Co kdybyste se zamyslel po tom všem, co jste slyšel, a řekl jste krucifix, já to stáhnu a přepracujeme to? Já si myslím, že to je dobrý návrh.
Sice tady mám přednostní právo vystoupení pana ministra Mládka, ale nemohu mu udělit slovo, protože mám ještě dvě faktické poznámky, a to pana poslance Sedi a pana poslance Kolovratníka. Potom faktická poznámka pana zpravodaje, který má také přednostní právo, a pan ministr také. Dobře. Ale také faktické poznámky? Dobře. Pane kolego, máte slovo.
Děkuji za slovo. Já velmi nerad vystupuji ve třetím čtení, protože tady bychom měli řešit opravdu už konkrétní pozměňovací návrhy a hlasování, ale chtěl bych připomenout, že každý návrh zákona by měl být posuzován selským rozumem, měl by být reálně realizován v praxi a hlavně by měl být kontrolován. Já si myslím, že to loku nemá.
Tak prosím vezměte rozum do hrsti a podpořte ten zákon tak, jak ho navrhuje Ministerstvo zdravotnictví.
Je to od vás hezké, ale faktické poznámky jsou v pořadí: pan zpravodaj Krákora, pan ministr Němeček, pan kolega Klán, pan kolega Vondráček, pan kolega Vyzula, pan kolega Blažek, poté pan poslanec Jandák. To jsou faktické poznámky. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jenom navážu na pana kolegu. Já přesně tuto větu používám, že normální je nekouřit, a ještě za to doplňuji: kouření prokazatelně škodí zdraví. To bylo prokázáno. Ale vystoupil jsem kvůli tomu, že bych chtěl navázat na pana kolegu Jandáka. Ale jinak souhlasím samozřejmě s tím, že skoro 250 hlasování je velká porce. Děkuji za pozornost.
Chci tady ubezpečit Sněmovnu, že ho stahovat nebudu, protože bychom si nic neušetřili. Takže já bych naopak chtěl vyzvat ty, kteří to nemyslí úplně vážně s těmi pozměňováky, aby je stáhli.
Děkuji za výzvu pana ministra Němečka.
Ano, možná je to moje chyba, ale mám za to, že tomu tak není. Já jsem velmi tolerantní člověk. Pokud si kuřák kouří, tak ať si kouří. O tom mluvím. Pokud tomu někdo nerozumí, tak se pokusím třeba i namalovat obrázky.
Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan kolega Jandák k faktické poznámce. A pak nová faktická poznámka pana poslance Stanjury.
To bylo výborné, můj předřečníku, skutečně. Ale já jsem chtěl říct jinou věc. Víte, vy jste v úvodu řekli, že chcete lidi vychovat. Zamysleli jste se někdy nad tím, jak dopadly všechny režimy, které lidi chtěli vychovávat. To za prvé. A za druhé. Nevidím tady ministra kultury. Co bude s mešním vínem? Nezlobte se, velmi podstatné. Je tady silná menšina věřících.
Děkuji panu kolegovi Jandákovi.
Nabalilo se tam plno věcí. Já nebudu ty absurdity vyjmenovávat. Tady máme ten grog. Je to úplně jinak. A to, co říká pan kolega Benešík, tak to je extenzivní výklad. Protože vy nemluvíte o kouření v restauracích. Vy jste mluvil ve svém prvním vystoupení o kouření venku. A to není ani v tomto návrhu zákona. A hned to prosadíme. A poskládal to. Ale doporučoval bych všem, kteří chtějí vychovávat občany, aby tak nedělali. To úplně stačí.
Pane poslanče, skončila vám doba pro faktickou poznámku. Nyní faktická poznámka pana poslance Kalouska. Poté paní poslankyně Lorencová. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
On si to ten život upraví sám.
Nyní faktická poznámka paní poslankyně Lorencové. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Zakažme výrobu doutníků nebo čeho všeho se to týká. Víte, jak by se nám zjednodušil život? Na ten jsem zapomněla. Víte, jak by se nám zjednodušil život?
Děkuji paní poslankyni Lorencové. Nyní paní poslankyně Válková s řádnou přihláškou.
Byť asi tohle zrovna nechtěl. Že v provozovně, když se zakáže kouření v její části nebo jen přes oběd, tak je kouř stejně všude. Nedávno jsem byla v docela dobré restauraci, až skoro luxusní se dá říci. Zakouřeno je tedy všude a pořád. Jediným řešením je tak úplný zákaz kouření ve vnitřních prostorách restauračních zařízení. A to je ten původní návrh Ministerstva zdravotnictví. Takto jsme to schválili. Říká to i rámcová úmluva Světové zdravotnické organizace, kterou jsme samozřejmě ratifikovali. Proto vás prosím, abychom skutečně podporovali úplný zákaz. To znamená bez takzvaných - protože to takzvané tady platí dvojnásob, a právě zkušenost Rakouska nám ukazuje, že to není dobrá cesta - bez takzvaných stavebně oddělených prostor. Budou otvírat dveře. Čili řekněme si, jestli chceme vůbec hlasovat. To znamená zákaz kouření, úplný zákaz kouření v restauračních zařízeních. Plus k tomu označení té předzahrádky, jestli je kuřácká, nebo není. Tam couvli všichni, i vnitřně já, která původně jsem chtěla třeba tu plochu omezit. Rakousko na to přišlo.